Ta tam prostě není. To je černé na bílém, to není žádný výmysl opozice. Existují pouze dvě možnosti. Nebo druhá, že pan ministr neví, co odešlo v návrhu z jeho ministerstva. Já se logicky kloním k té první. Jak to vlastně myslel? Proč od toho ustoupil? Kdo proti tomu na vládě vlastně nejvíce vystupoval? Protože když někdo proti něčemu protestuje, tak by měl aspoň vědět, jak vypadá ten základní materiál. Takže to je další dotaz na zpracovatele. A proč od něj ustoupili? Mohou být takhle schváleny.
A ještě s faktickou poznámkou před poslancem Dolejšem pan poslanec Karel Fiedler - také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
V podstatě oba s panem kolegou Kalouskem říkáme to stejné, že pokud se jedná o tyto zásadní věci, vyzývám Poslaneckou sněmovnu, poslanecké kluby, aby to byly věci, které budou z širšího konsenzu nejenom tří poslaneckých klubů a politických stran vládní koalice. Před chvilkou tady zaznělo z úst pana vicepremiéra Babiše, že by byl velmi rád pro snižování daní.
Děkuji za slovo. Nevím, jak máte čerstvě v hlavách debatu, která k tomuto bodu probíhala zhruba před měsícem. A je skutečně škoda, že tento zákon se tady objevil tak trochu až po jistých porodních koaličních bolestech a tak nějak nahonem, že tedy nebyla dostatečně fundamentální ta fáze přípravy. Jsou tady i větší pamětníci, než jsem já, ale já sám jsem zažil čtyři pokusy o finanční ústavu. Někdy pod tlakem, bych řekl, i koaličních a jiných ad hoc politických okolností. To jenom na připomenutí. První byl návrh, který se tady objevil v listopadu 2002, byl to tisk 115, kdybyste si ho chtěli dohledat, a byl to návrh tehdy opoziční ODS a byl zamítnut v prvním čtení, jak už se to někdy opozičním návrhům stává. Zajímavá je argumentace toho odmítnutí. Do dnešní doby se změnilo mnohé, například i to, že vznikl evropský fiskální kompakt, ale česká ústavnost až do té míry se nezměnila. A nehledal se jednoduše. Také tento návrh byl zamítnut, a to hned v prvním čtení, a to s tím, že se opět vymyká ústavnosti, to je zajímavý argument, který se neustále opakuje, a že podvazuje udržitelnost rozvoje naší ekonomiky. A výsledek máme nyní před sebou, tedy čtvrtou verzi, která je návrhem vlády Bohuslava Sobotky.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.
Dneska máme 8. dubna. Ale důchody patří vám, paní ministryně. Jste jedna vláda, tak se podělte. Pan ministr financí mi evidentně odpovědět nechce. Ale ti spekulanti už tři měsíce mohou vstupovat a podle mě žádní neexistují a bojujete s někým, kdo tady není. Tak co jste ušetřili? Spekulanti nejsou, úspora žádná a zbytečný zákon už ve druhém čtení.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Komárka.
Já myslím, že za více než dvě hodiny plodné, víceméně vtipné debaty z obou stran jsme se dozvěděli dvě fakta. Jedno faktum je, a uznal to i pan poslanec Beznoska, že důchodová reforma je tak důležitým tématem, že by na ní měla být velká shoda, nejméně ústavní většina. Chybou bylo, že v minulosti k této shodě nedošlo. Druhým faktem je, že pan ministr financí má studii, která může být základem reformy důchodového systému, na kterém se shodneme.
Děkuji.
To znamená, doufám, že to nebude tady. To by byla trochu partyzánština. Myslím si, že by bylo dobré spolupracovat i s Potůčkovou komisí.
Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou paní ministryni Marksovou-Tominovou. Připraví se pan poslanec Laudát s faktickou.
Budu velice stručná. Já to číslo neznám, protože ho mají na Ministerstvu financí, přes naše ministerstvo to vůbec nejde. Nicméně když přijde Ministerstvo financí a řekne, že má signály a že je potřeba zamezit spekulativním vstupům do druhého pilíře, tak já jim samozřejmě věřím.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s faktickou.
Dozvíme se ta dvě čísla, nebo se je nedozvíme? A pak se tedy chci ptát, jak vlastně funguje tato vláda. Vy máte obrovskou kliku, že je ekonomické oživení. Jinak už jsme tady měli trajektorii na směr Řecko. Tohle je skutečně naprosto neuvěřitelné. Já prostě odmítám nějaké signály.
Děkuji. Tímto jsme zatím vyčerpali faktické poznámky a mám zde řádnou přihlášku pana poslance Fiedlera do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Sice s řádnou přihláškou, ale slibuji, že nebudu mluvit dlouho, protože už se tady mluví dostatečně dlouho. Já to pokládám za velmi jednoduchou a prostou logiku. Co bych však chtěl říci, že se jasně projevuje to, že pokud u tak zásadních věcí, jako je důchodový systém, není, a teď nemyslím konkrétně v tuto dobu, a bylo to i v minulosti, širší shoda v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem, tak potom dochází přesně k tomu, čeho jsme tady právě svědky.
Chtěl bych, abychom si uvědomili, do jaké míry je tento nástroj, který tady se teď chystáme schválit, účinný. O nich tedy nemůže mluvit a rozhodovat. Podle mne se budou moci kraje zadlužovat a ten limit dosáhnou podle mého názoru velmi obtížně. Copak ale by je čekalo, kdyby náhodou, nedej bože, se do tohoto problému dostaly? Čili celá polovina příjmů by tedy skončila na ministerstvu a kraje by je nedostaly. Tento zákon považuji za podle mého názoru nedostatečný zákon, který je spíš jenom určitým alibi této vlády ke slibům, které dávala před volbami.
Uvidíme, jestli dokončíme tyto body do polední přestávky.
My schvalujeme de facto jenom nadpis. Já si nepamatuji vládu, která by měla více než 120 hlasů, a vždycky byla potřebná součinnost aspoň některé části opozice. To znamená, z ústavní pojistky není vůbec nic. Je to běžný zákon, běžná většina, nic proti. To znamená, to je první argument, já bych řekl nefér, který vláda použila. To je dobře a to také budeme navrhovat v rámci projednávání ve výborech. My jsme avizovali, že nebudeme navrhovat zamítnutí, protože si myslíme, že ten zákon potřebujeme, ale musí mít smysl. První bude, že navrhneme to, co navrhl pan ministr financí Andrej Babiš ve svém původním materiálu. To třetí není důležité pro naše finální hlasování. Ano, je pravda, že máme několik obcí hodně předluženo.
Takže to jsem jen chtěl doplnit k těmto vašim dotazům.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Laudát.
Na rozdíl od pana poslance Komárka si čtu materiály, které posílá Ministerstvo financí do připomínkového řízení. A dneska jsem reagoval na to, co tady řekl pan ministr. To jsme si nevymysleli. Já jsem stejně řekl, že nevěřím tomu, že to předloží. A fakt ty adorační projevy nejsou důstojné ani pro vás.
Nicméně já bych poprosil. - abychom zároveň také měli k tomu ekonomickou analýzu: Bude to znamenat toto. Tato skupina společnosti nebo stát nebo někdo zaplatí ty a ty peníze tam a tam. Konkrétní dvě cifry.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou paní poslankyně Adamová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Prostřednictvím paní předsedající pane poslanče, až od vás jsme se dozvěděli, že se tady vlastně dozvídáme nějakou konkrétní reformu a nějaké její teze. Takže velice děkuji dopředu.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tak prosím netvrďte, že jste předložili nějakou důchodovou reformu nebo vůbec nějakou analýzu. Jediné, co jste předložili, je návrh, aby se do druhého pilíře nesmělo vstupovat. A mě by fakt zajímalo, kolik nám hrozí těch úniků. Tato otázka tady byla položena už opakovaně.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Opálku, připraví se pan poslanec Stanjura. Oba dva s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty.
Opava tu střídá Opavu. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Stanjuru s tím bohatstvím. Víte, to je relativní pojem. Každý ho vnímá jinak. Podle výše svého příjmu. Vždycky ti, co jsou nad ním, jsou ti bohatí. A tu může uplatnit buď zaměstnavatel, nebo zaměstnanec. Takže po té stránce si myslím, že ten stát do toho pilíře nevkládá málo nebo ztrácí v něm taky nějaké peníze. No, my jsme taky předložili svůj návrh. Problém samozřejmě je, že nenašel politickou podporu.
Ponechme stranou, že v předchozím období byla vládní komise - to asi nedoženeme. Jestli si dobře pamatuji, tak debata byla vlastně již sloučená, a to jak tedy je upravit do podoby, která by byla hlasovatelná. Já je tady zmíním a protože nejsem už zrovna idealista, tak nečekám okamžitou odpověď či vyčerpávající odpověď, ale přesto myslím, že by bylo hodno pozornosti se těmto parametrům věnovat. Prvního parametru jsem se už vlastně dotkl, a to je tedy ten vztah toho evropského fiskálního kompaktu a té české dluhové brzdy. Aby se, jak se říká lidově, vlk nažral a koza zůstala v celistvosti? To by, myslím, nebylo hodno zákona takového významu. Druhým tím parametrem je vůbec filozofie fiskální politiky a toho, co si představujeme pod konsolidací veřejných financí, tedy zda ta konsolidace má být pouze restriktivní, zda se k stabilitě veřejných financí můžeme dostat pouhými škrty a omezováním výdajů i v situacích, kdy to omezování může mít silně negativní efekt. Tam ty situace jsou vyjmenované. Nemusí jít o eliminaci jednorázových strukturálních transformačních zásahů, protože kromě například bodu minulého, který jsme tady diskutovali, tedy penzijní reformy, tak řadou transformačních procesů už tato republika, tato ekonomika prošla. A pak jsou tady problémy některých segmentů ekonomiky. Pravdou je, že metodika, tak jak je uplatňovaná, zahrnuje, představuje veřejný sektor celý a v podstatě jako by zapovídala vyjmout z tohoto sektoru sektor zdravotních pojišťoven, které zpracovávají nějaké zdravotní plány. A když na to nebudou peníze, tak nezajistíte. Veřejná správa je relativně na státu nezávislá. A protože jsme si toho vědomi, že je to problém, tak už v té verzi 2012 bylo navrženo, aby se účinnost tohoto mechanismu pro sektor územních rozpočtu odložila. Tehdy tam byl odklad do roku 2018, čili pět a více let, jestli to dobře počítám. A situace se nezlepšila, přestože už ekonomika vyšla z té velké světové krize. Takže ono je o čem diskutovat. Fiskálních filozofií může být samozřejmě více.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan poslanec Marek Černoch.
Ale to prosím vůbec není pravda. Já tady znovu opakuji své stanovisko, které jsem řekl vládě. Tady jsou dva indikátory komplementárně spojené, které ohraničují rozpočtovou odpovědnost: výše dluhu a vývoj strukturálního deficitu. Pro každou zemi je kritičtější jeden nebo druhý indikátor. Pro nás je kritický vývoj strukturálního deficitu.
Musím ovšem říci, že na našem poslaneckém klubu jsme s podobným jednáním měli bohužel také zkušenosti.
Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Dobré poledne, paní a pánové.
Já bych zareagoval na pana kolegu Fiedlera.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zazněly tu naopak od většinou stejných protagonistů názory, že je potřeba zastavit možnost ze spekulativních důvodů vstupovat do druhého pilíře. Žádný důvod k tomu nevidím, proto předkládám pozměňovací návrh.
Nemám žádnou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, nikoho nevidím z místa, i podrobnou rozpravu končím. Požádám zpravodaje, aby mne kontroloval. Takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Teď už se slova ujme ve faktické poznámce pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Z toho vznikl jakýsi výstup, který jsme předložili do Poslanecké sněmovny, a už jsme mohli vést pouze parametrickou diskusi. Nicméně proběhla tady třičtvrtěroční diskuse mezi poslaneckými kluby. Vy jste teď předložili něco, co jste si uhňahňali v koalici, nikdo to dříve než v Poslanecké sněmovně neviděl - a je to, znovu říkám, návrh o rozpočtové neodpovědnosti. Nejsme ale připraveni podpořit vaši snahu o předstírání něčeho, co ve skutečnosti nechcete dělat.
Ještě jedna věc, která byla zajímavá podle mého názoru v našem návrhu, která v tom návrhu chybí. Protože důvěru získává vláda v okamžiku, kdy pro je většina přítomných. A i to vypadlo z toho návrhu zákona. Já tomu nerozumím, proč. Je to legitimní krok. Je to naprosto standardní a nerozumím tomu, proč vláda tento standardní prvek, kdy si vlastně ověřuje většinovou podporu v Poslanecké sněmovně, z toho návrhu zákona vypustila. Pak samozřejmě v rozpravě pokračující budeme mít dotazy i k těm prováděcím zákonům a doprovodným, protože člověk to nemůže podcenit, nemůže se soustředit na těch... Když si odmyslíte politické proklamace, tak je tam skutečně jediná věta, která říká: Hranice, kdy budeme něco řešit, je 55 % dluhů vůči HDP. Stejně to platí o složené daňové kvótě.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi.
Protože není pravda, pane kolego Stanjuro, že se stále navyšuje dluh. Já jsem ho prvně minulý rok snížil. Sice jenom o 20 mld., ale absolutně jsem ho snížil. Takže já skutečně nepotřebuji žádné dluhové brzdy, protože vím, že nedá se zadlužovat a nedá se navyšovat dluh. Pokud to tam bylo, tak jsem o tom nevěděl a netýká se mě to. Netýká se mě to. Protože já snižuji zadlužení této země bez toho, aby mi to někdo musel říkat. Z Bruselu nebo z opozice. A na to samozřejmě potřebujeme mít transparentní veřejnou správu, potřebujeme mít registr smluv. Aby věděli všichni lidi, za co stát utrácí. Takže děláme všechno najednou a děláme zásadní věci pro navýšení výběru daní. Ano, evidence tržeb, tu potřebujeme.
Samozřejmě ti, kteří mají přednostní právo, mohou přednést některé věci, ale bude to už po skončené rozpravě a budeme hlasovat o jednotlivých bodech.
Já se musím proti slovům hradní části sociální demokracie zásadně ohradit. Ještě než jsem přišel do Sněmovny, tak tady existovala jistá Bezděkova komise a můžete si dohledat mediální výstupy, že všechny tehdy parlamentní strany s výjimkou KSČM - ti jediní mají právo mluvit o tom, že nesouhlasili s těmito modely nebo následně realizovanými modely penzijní reformy, ale vy ne. Podobně jste souhlasili, že je potřeba nějaká finanční ústava nebo zákon o rozpočtové odpovědnosti. Není pravda, že se s vámi nikdo nebavil. Vy jste změnili svůj názor a doinklinovali jste k originálnímu názoru KSČM. Takže není pravda, že se s vámi nikdo nechtěl domluvit. Skutečně, v 21. století po zkušenosti s reálným socialismem je to skutečně originální přístup. Ale skutečně bych požádal jak pana ministra financí, tak pana premiéra, aby tady řekli, za čí peníze považují sociální platby zaměstnaných lidí do sociálního systému.
Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl vaším prostřednictvím požádat pana kolegu Tejce, aby také rozlišoval. Říkáte, že nevěříte privátním penzijním fondům, to také respektuji, já mám jiný názor. Jaké fondy jsou ve třetím pilíři? Odpověď známe oba dva: soukromým! Tak to prostě není. Tak to aspoň nazvěme, že je to daň, protože to žádné pojištění není. To je první věc. Já myslím, že je to prostě špatně! A my jsme váš politický soupeř, ideový soupeř a máme prostě jiný názor při respektu k tomu, co říkáte vy.
Děkuji, paní předsedající. Minimálně to byly sociální jistoty a pak bohužel také nějaká naděje, kterou oni možná ještě měli.